Byznys s chudobou bohužel kvete dál. To vůbec nedává smysl. Jde asi o stovku obcí, kde by teď nebylo možné pomoci lidem na rozdíl od obcí jiných. Je to, samozřejmě vím, něco, co si spousta starostů myslí, že jim dává nějaký nástroj, akorát pak v rozhovorech o tom, jestli ten nástroj účinkuje, většinou přiznají, že vlastně vliv nemá, že to tak jako vypadá, že se něco dělá. Ještě jednou shrnu.
Jsou to spojené nádoby a určitě to naplníme.
Nyní s přednostním právem pan předseda Jan Bartošek, potom pan kolega Ferjenčík.
A to, o čem se tady dneska bavíme, je pouze o tom, kdo to zaplatí. Když jsme v předchozím bodě řešili otázku DPH, tak to zaplatí malí a střední podnikatelé, protože po nich stát DPH bude chtít.
Dále je to možnost dočasného přerušení plnění schváleného reorganizačního plánu do šesti měsíců od ukončení mimořádného opatření, nejpozději do konce roku 2020, tedy do 31. prosince. Mohou využít například přerušení oddlužení či snížení splátek atd. Pravidla pro oddlužení zahájená před tímto datem jsou rigidnější. Pro ně se tedy některé legislativní úpravy navrhují. Osvobození od dluhů ve starých oddluženích bude možné přiznat, i pokud dlužník splatí méně než 30 % v důsledku koronavirové situace. Vzhledem k dalšímu vývoji je možné očekávat budoucí zvýšený nátlak na insolvenční soudy. Proto se navrhuje dočasně zjednodušit doručování v insolvenčních věcech, a tím administrativně ulehčit insolvenčním soudům. Prosím o jeho podporu, neboť pomůže všem potřebným, kteří na takovýto zákon čekají. Děkuji za pozornost.
Já také děkuji.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, dámy a pánové, je to až symbolické, protože pokud si dobře vzpomínám, když jsme tady loni projednávali novelu insolvenčního zákona, tak to bylo také v pozdních nočních hodinách, a přitom to z mého pohledu je pořád jeden z nejdůležitějších sněmovních tisků, které jsme tady za ty dva roky a kus přijali. A to jsou lidé, kteří dnes mají majetek. To jsou všechna opatření, která v tom zákoně jsou, nebo v tom návrhu zákona. A zaznělo to i z úst paní ministryně teď při té úvodní zprávě. Já to mohu jenom potvrdit. Ten zákon jsme promptně projednali už minulý týden na podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení. Byla to téměř čtyřhodinová, velmi konstruktivní diskuze i za účasti pánů náměstků. A stejně tak v pondělí na jednání ústavně-právního výboru. A ten výsledek tady byl svým způsobem už představen, já to nebudu opakovat, představen paní ministryní. Já bych tady asi vypíchl dvě. Všichni, tak jak tady jsme, víme, že je to velmi důležité.
Je si také vědoma, že některá z těchto opatření a pravděpodobně i určitá míra fiskální stimulace ekonomiky budou nutná i v roce následujícím. Stejně je tomu při aplikaci tzv. únikových ustanovení. Jedná se například o výdaje vzniklé na základě nouzového stavu či výdaje související s očekávaným významným zhoršením ekonomického vývoje. Národní rozpočtová rada je dále toho názoru, že zákony nejen v oblasti fiskálních pravidel by měly být univerzálně platné a neměly by pokud možno zohledňovat každou specifickou situaci novými paragrafy, které se vztahují pouze k určitému období či jednomu roku. V této souvislosti rada zároveň považuje za nevhodné, že návrh změny zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, na jejichž dodržování má rada dohlížet, nebyl s klíčovými aktéry, mezi které dle zákona patří mimo jiné i právě Národní rozpočtová rada, konzultován, ani jim nebyl tento záměr avizován. Ačkoli Národní rozpočtová rada souhlasí s tím, že reakce fiskální politiky musí být v krizových situacích, jako je tato, dostatečně masivní, znovu apeluje také na co nejefektivnější zacílení vynaložených prostředků.
Bude pokračovat sociální stát, který se o každého postará. To neodpovídá realitě a lžete tím lidem. Je to vždycky zásluha lidí, živnostníků, zemědělců a fungující ekonomiky. Je prostě zcela evidentní, že je potřeba začít šetřit. Začít šetřit zbytné výdaje, a že jich je, přes všechny ty inkluze a podobné nesmysly, máme v každé té rozpočtové kapitole desítky miliard. Já nepodpořím tento zákon a velice na vás apeluji - já tady nechci říkat věc, která by se mohla vykládat jako poplašná zpráva. Ale jestli tento zákon bude přijat, tak já vím, co udělám s vlastními finančními prostředky. A nebude to žádná dobrá zpráva pro ekonomiku této země.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych s chtěl zeptat paní ministryně na dvě věci. To za prvé.
Pan předseda Zbyněk Stanjura v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.
Můžeme jí věřit, či nemusíme, ale je to predikce Ministerstva financí, která říká, že už příští rok, v roce 2021, čeká ekonomický růst na úrovni 3,1 %, jestli se nemýlím. Proč ve chvíli, kdy budeme téměř na potenciálním produktu, kdy budeme růst, nebudeme v krizi, nebudeme pod potenciálem, proč chce vláda rozvolňovat ta pravidla na x let dopředu?
Máte slovo.
Děkuji za něj. Krátké doplnění. I Národní rozpočtová rada se vyjadřuje v tom duchu, že není potřeba tento zákon otevírat a řešit ve zrychleném čtení. Za KDU-ČSL se k tomu připojuji a myslím si, že existuje dostatek jiných nástrojů bez změny tohoto zákona, takže to nepodporujeme.
Já zagonguji, odhlásím vás, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Děkuji vám.
Dámy a pánové, předstupuji před vás s vládním návrhem zákona, který upravuje zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Návrhem, který umožní překlenout hluboký propad ekonomiky tím, že veřejné finance nebudou ekonomiku rozkolísávat, ale budou naopak napomáhat její stabilizaci. Svoje vystoupení bych strukturovala s dovolením do několika částí. Nejdříve se vyjádřím k zákonodárnému procesu, tedy k důvodu, proč navrhuji předložit zákon ve stavu legislativní nouze. Vyjádřím se k tomu, proč je krátkozraké se domnívat, že se problém týká jenom tohoto roku, a uvedu jeho rozsah, který odpovídá charakteru události. Následně doplním, že je skutečně nutné jednat okamžitě. Stav legislativní nouze. Byla jsem dotazována, proč předkládám návrh zákona podle ustanovení o zákonodárném procesu ve stavu legislativní nouze. V případě tohoto návrhu jde právě o odvrácení značných hospodářských škod, které v důsledku pandemie nového typu koronaviru a s ním spojených opatření vyvolaly celosvětovou zdravotní a hospodářskou krizi.
Děkuji, pokračujte.
V případě tohoto návrhu zákona je právě odvrácení značných hospodářských škod, které v důsledku pandemie nového typu koronaviru a s ním spojených opatření vyvolaly celosvětovou zdravotní a hospodářskou krizi. Tím je naplněna beze zbytku nepříznivá mimořádná okolnost nutná pro vyhlášení stavu legislativní nouze. České fiskální pravidlo je poměrně tvrdé. Jeho únikové klauzule jsou přísné a vztaženy pouze na rok, kdy dojde k nepříznivé události. Mimořádná situace tedy vyžaduje mimořádná řešení. Abychom ochránili zdraví obyvatel, v podstatě jsme ze dne na den vypnuli velkou část ekonomiky a spolu s námi ji vypnul celý svět. Teď dovolte pár slov k rozsahu problému. K tomu je zřejmé, že oproti letošnímu roku vzrostou výdaje na důchody jen prostou valorizací minimálně o 34 mld. korun. Vzpomeňme také na platy ve školství. Část zde jmenovaných příkladů sice byla součástí střednědobého výhledu státního rozpočtu, zbytek je ale buď nový, nebo v absolutním vyjádření daleko vyšší. A už vůbec nehrozí eroze důsledné kontroly nad veřejnými výdaji. Problém je daný nedostatečnými příjmy a důsledky skokového zlomu v hospodářském cyklu. Současně problém je takového řádu a úplně jiného charakteru, že jej nelze řešit jednorázovými nebo přechodnými opatřeními, která doporučovala ve svém stanovisku Národní rozpočtová rada.
Jsem přesvědčen, že je to vážná krize, kterou prožíváme, ale zejména v takové situaci nemůžeme brát slušné lidi na hůl. Zde chci současně říct, že existují slušní nájemci a existují slušní pronajímatelé. A chtěl bych za to moc poděkovat. Děkuji všem, kteří vlastní nemovitosti a přicházejí s nabídkou snížení nájmu v této těžké době na polovinu nebo ještě míň. Děkuji za tuto vstřícnost, protože přesně to je taková společnost, kterou potřebujeme, která je schopná se domluvit, bere na sebe ohledy, má sounáležitost a nepotřebuje k tomu nařízení zákonů.
Já mám otázku na paní ministryni. Tak mě zajímá, jestli to funguje takto, nebo jestli skutečně už ten srpnový nezaplacený nájem je důvod pro výpověď bez ochranné lhůty.
Máte slovo.
Já mám opravdu jeden velký apel. Já chápu, že tady není paní ministryně Maláčová, ale jsou tady dvě ministryně vlády. Takže prosím pěkně, nevytvářejme tady prostor. Já bych nechtěl žít v kůži nájemníka, který nebude schopen dosáhnout na příspěvek na bydlení nebo ho bude složitě vyřizovat a bude v situaci, že bude dlužníkem, a bude mu to narůstat, byť bude mít tuto legislativní ochranu. Rozhodně to není šťastný princip, který je tady zvolen.
Děkuji. Ptám se, ještě kdo do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova? Paní ministryně?
Děkuji za slovo. Cílem zákona není odklad nájemného.
A tady si dovolím jenom odbočku pro poslance nečleny podvýboru. Podle mě je nulitní, protože jsme si odhlasovali jednání po 24. hodině.
Děkuji. Já ty návrhy vnímám. Co se týče návrhu na to, že máme vést obecnou rozpravu, tak to je běžný postup.
Srovnáme tady podmínky pro fyzické osoby a pro podnikatele živnostníky. To považujeme také za důležité i v kontextu toho, že možná bohužel se do toho procesu bankrotu a insolvence budou dostávat živnostníci a podnikatelé ve větší míře, než tomu bylo doposud. Opět opaření, které má vést k tomu, aby tady pro dluh, který je relativně nízký, 30 tisíc, nemohli lidé přijít o střechu nad hlavou. Říkám to velmi stručně. To jsou tedy ta opatření, která schválil ústavně-právní výbor.
Tak já také děkuji. Omlouvám se panu místopředsedovi Okamurovi, který byl s přednostním právem. Prosím, teď je vaše chvíle.
Vážené dámy, vážení pánové, říká se, že mimořádná doba si žádá mimořádné činy, ale faktem je, že mimořádná doba mimořádné činy také umožňuje. V prvé řadě to je návrh na zestátnění exekutorů.
Víte, že jsou různé instituce, které navrhují jednotlivé členy Národní rozpočtové rady. Naopak. Není správný. Já to nekritizuji, jenom poukazuji na fakt. Někdo odhadne a prodá, neprodá. Tady díky objektivním okolnostem a díky rozhodnutí vlády ten propad bude podle našeho názoru mnohonásobně vyšší než v předchozích letech. Dokument má číslo 4837 a ten vlastně posouvá ty lhůty o jeden měsíc. Já myslím, že se do 30. června neotevřou hranice. Podle mě riziko tohoto je naprosto nulové. To je evidentní.
Hlásí se někdo ještě do obecné rozpravy, prosím? Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím.
Tedy ta jednorázová opatření spojená či nespojená s nouzovým stavem, stejně tak úniková klauzule při propadu ekonomiky alespoň o 3 % v jednom čtvrtletí, což je, lze aplikovat vždy v roce, kdy k nouzovému stavu nebo propadu ekonomiky dojde, nikoliv v příštích letech.
Zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji. Kdo je proti? Bylo. Hlasování číslo 162, přihlášeno 97 poslanců, 97 pro, proti žádný. Jedná se o Hlásí se někdo do rozpravy? Ano, hlásí. Nehlásíte se už. Nyní se táži na zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, máte zájem o závěrečné slovo? Máte zájem o závěrečné slovo? Nemáte zájem o závěrečné slovo. Takže nyní prosím zpravodaje poslance Ivana Bartoše, aby nás seznámil s procedurou hlasování.
Hlasování o proceduře je zbytečné. Takže ta legislativně technická úprava k tisku 814 byla velmi jednoduchá. A nyní budeme hlasovat už o návrhu zákona jako celku.
Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Jedná se o Ano, pan poslanec Dominik Feri. Zatím jediný přihlášený do rozpravy. A máte pět minut. Pan zpravodaj? Takže prosím zpravodaje poslance Ivana Bartoše, aby nás seznámil s procedurou hlasování.
Já jsem se snažil nějak ještě inspirovat legislativou. Ale máme zde návrh procedury. Je možné, že v průběhu ještě toho hlasování potom se objeví nějaké výlučnosti, které teď nejsou úplně jasné. Já budu postupovat pomalu. Hlasovali bychom o jednotlivých bodech v následujícím pořadí. Ne. Pardon, pardon, omlouvám se. Pardon, že tady takhle... Omlouvám se všem, kterých se dotklo moje zaklení.
Já se ptám, kdo se hlásí do obecné rozpravy.
Já bych chtěl požádat paní ministryni, zda by přece jenom nezvážila, že by odpověděla mému kolegovi Dominiku Ferimu. A všichni čekali, že to bude na této schůzi, že to vláda předloží v legislativní nouzi, což neudělala. Dobrá. Ale mohla byste teď, paní ministryně, prohlásit na mikrofon, co s tím bude?
Pan kolega Kalousek mluvil s přednostním právem. Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. V tom případě otevírám rozpravu podrobnou, do které je přihlášen pan poslanec Pavel Juříček. Máte slovo.
Doufám, že tento pozměňovací návrh všichni podpoříte, neboť jasně ukazuje ten rozhodný okamžik.
To bylo avizované, pan poslanec Pavel Juříček. Tak v tom případě se ptám, kdo další do podrobné rozpravy.
Vážené dámy a pánové, já jsem tady zaznamenal tu debatu o zrušení daně z nabytí nemovitosti. Tento návrh vláda odmítá a nedala k němu kladné stanovisko, když ho projednávala ve vládě. A nejsou to spamy, to jsou normálně dotazy občanů a různé podněty. Tak a teď co jim tedy mám odpovědět? Takže ten tady není. Váš návrh tady taky není. Protože je to jeden z programových bodů SPD v rámci našeho programu Rodina na prvním místě.
Odpovím vám, pane předsedo, ráda.
Teď už je čas, máte slovo.
ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy. A máme zde proceduru a můžeme v třetím čtení hlasovat podle procedury.
V tuto chvíli otevírám podrobnou rozpravu. Prosím máte slovo.
Děkuji.
A pan poslanec Lukáš Bartoň, poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím máte slovo.
Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, hlásím se ke sněmovnímu dokumentu 4808 a odůvodnění bylo v obecné rozpravě. Ještě bych k tomu dodal, že ministerstvo vždy v minulosti dbalo na to, aby byl rovný přístup ke studiu, aby byly rovné podmínky.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zahajuji třetí čtení a otevírám rozpravu. Prosím zpravodaje Karla Raise, aby nás seznámil s procedurou hlasování.